Já tedy otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Rozpravu končím a prosím o závěrečné slovo.
Děkuji, paní předsedající.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Budeme tedy hlasovat tajnou volbou. A prosím ještě, abyste nám dal pokyny.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, protože Poslanecká sněmovna rozhodla o tajné volbě, prosím paní předsedkyni, aby přerušila projednávání tohoto bodu a vyhlásila konání tajných voleb. A prosím, zaznamenejte si všichni následující časy. Je to kulatější čas. Budou vyhlášeny ještě v průběhu této dnešní schůze. Děkuji mnohokrát.
Na 14.15 máme zařazen pevný bod.
To znamená, jsou tam komise, do kterých to musí jít, kde samozřejmě musíte ten zákon obhajovat, pak to jde na plénum Legislativní rady vlády, pokud si nezažádáte o výjimku, pak to jde na vládu, pak to jde sem. To za prvé. Než to projde Poslaneckou sněmovnou, než to projde Senátem, pokud to Senát nevrátí, a teď nám tam ty lhůty naskakují a naskakují.
Paní poslankyně, váš čas vypršel. Já musím měřit všem spravedlivě. Překračování času není opravdu možné. Poprosím nyní pana ministra s jeho dvěma minutami.
A myslím, že paní bývalá náměstkyně mě nemusí opravovat v tom, jak probíhá legislativní proces. Vy jste dělala náměstkyni. A také jsme tady za poslední měsíc a půl udělali pět novel zákonů. Pět novel zákonů, které jsme stihli, byť v postupech, které byly časově velmi náročné, ale zvládli jsme to. Takže my máme uzavřené meziresortní připomínkové řízení. Počítáme s tou úpravou. Počítáme tam, že tam budou ti, kteří jsou členy zdravotnické záchranné služby České republiky.
Jenom pro možná naslouchající , členy vlády lze oslovovat napřímo, poslance nikoli.
Omlouvám se vám, pokud jsem... Ale aspoň jsem čekala, že mi necháte tu větu dojet. Chtěla bych vidět, pokud tedy toto je, tak bych chtěla vidět vypořádací tabulky, protože na každou zásadní připomínku samozřejmě musíte vypořádat. A jedou se tam ta kolečka. Takže já vám říkám, že dneska je nejlepší čas, nejlepší čas to přijmout. Pokud to nebudete chtít tady schválit devadesátkou. Ale pokud se to týká jenom jedné změny, tak to můžeme udělat teď. To už by bylo opravdu dost na tuto Sněmovnu těch devadesátek.
Také děkuji za dodržení času.
Mnoho bylo řečeno ve faktických poznámkách, než na mě přišla řada. A děkuji za to, že jste přijeli. Taky se mi nemluví lehce, ale já nechci, aby mi tady zase, vaším prostřednictvím, někdo z předsedů klubů řekl, že tady hrajeme nějaké divadlo a že tady jsou emoce. Kolega je emotivní. Mě to taky štve, co se tady děje, protože opravdu o mnoha z vás vím, že dneska to vaše - asi nezvednete ruku proti, to by bylo už opravdu za hranou, takže se asi zdržíte, to je to samé, že to schváleno nebude. Ale řekl ještě jednu věc. A já bych chtěla opravdu znát odpověď na to, co jste tu řekl. A já jsem řekla, že jsme to měli na garančním výboru pro sociální politiku, kde jsme tento pozměňovací návrh hlasovali. Byli tam zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a nikdo nás na tu chybu, já nevím jakou, neupozornil. Jestli mi odpovíte, byla bych moc ráda. Jestli je to ta chyba, že tam chcete zapojit zaměstnavatele? Já chci vědět tu chybu v tom konkrétním pozměňovacím návrhu, který byl načten. Já s vámi souhlasím.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Marek Ženíšek. Prosím, máte slovo. Nyní otevírám obecnou rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Prosím, paní předsedkyně Schillerová s přednostním právem.
Dovolte, abych to odůvodnila. Já budu vycházet z připomínek - to nejsou jenom moje připomínky, to jsou připomínky expertů našeho klubu, členů ústavně-právního výboru.
Tento příspěvek vyvolal tři faktické poznámky. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Zuzana Ožanová, poté pan ministr Marian Jurečka a pan předseda Marek Výborný. Prosím, vaše dvě minuty.
Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, škoda, že tady pan ministr včera nebyl. Protože o standardní legislativní cestě tady byla diskuse. Tolik ke včerejšímu jednání. Tak prosím vás, domluvte se. Jestli trváte vždy na standardní legislativní cestě, pak se podle toho chovejte. Jeden den říkáte jednu věc, druhý den druhou věc. Prosím vás, tento normální pozměňovací návrh, který v obdobném duchu byl přijat i minulou Sněmovnou, nevím, proč v tom hledáte politiku a ne normální lidskou slušnost. Záchrana života je prostě vyčerpávající úkon a nevím, kdo z nás by zvládl tak dlouhodobý stres 20 let.
Je přihlášena - nyní je v pořadí pouze už přihláška pana předsedy Marka Výborného.
Je naprosto legitimní, že na některé věci máme odlišné názory, ale jestli něco nemám rád, tak jsou to urážky a věci, které nejsou pravda. Pan ministr tady ani slovo neřekl o tom, že bychom si nevážili práce integrovaného záchranného systému ani zdravotnické záchranné služby. Je to důležité, takže my tady dneska schválíme chybu, abychom ji za tři měsíce opravovali, a vy tady vystoupíte v pozici toho, že tady urážíte druhé lidi, urážíte pana ministra. Proč nevedeme věcnou debatu? Proč vystupujete tímto způsobem? Já bych možná znal jednu odpověď. Bohužel.
Děkuji za dodržení času, nicméně se objevila řada dalších faktických. Nyní je tedy přihlášen pan ministr Marian Jurečka, poté s faktickou paní poslankyně Berenika Peštová, pan poslanec Milan Brázdil, paní poslankyně Jana Hanzlíková. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.
Za prvé, vážíme si služby, kterou děláte pro naše občany. Já si myslím, že těchto lidí si vážíme, stejně jako si vážím lidí, kteří dělají v oblasti horské služby, kteří dělají v oblasti báňské služby, vodních záchranářů a dalších. A já je chápu.
Děkuji za dodržení času.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v jednání naší schůze. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr Michal Šalomoun. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. A ještě než vám dám slovo, přečtu omluvu, pan poslanec Dvořák se omlouvá dnes od 13 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Navrhovaný sankční zákon sleduje dva hlavní cíle. Tento účel je definován hned v prvním ustanovení navrhovaného sankčního zákona a měl by sloužit i jako základní výkladové hledisko při jeho provádění.

Tato novela mezi jinými doplňuje stávající katalog sankcí a zavádí jejich použití i v případě zápisu subjektů na vnitrostátní sankční seznam.
Já budu samozřejmě reagovat na pana poslance Výborného, když tady krásně zmínil to, že se opraví legislativa, musí do řádného procesu. Ona půlku už vlastně řekla paní poslankyně Ožanová přede mnou, vaším prostřednictvím. Ale když už jsme u těch oprav, já jsem bedlivě poslouchala pana ministra a pan ministr řekl, že se tato novela dělá, protože se musí opravit to, co se vlastně udělalo špatně v pěstounské péči. Řekl opravit. A vlastně poslanci hnutí ANO taky pouze opravují to, co bylo v tom zákoně špatně uděláno, protože to je neaplikovatelné. Takže on možná pro vás je ten jeho výstup citlivý, protože je to zcela logické. To je úplně zcela logické. Ale v každém případě on to nemyslí ve zlém. Prostě napravte to, co je tam špatně. Nic víc. Je to opravdu legislativně technické. Já jsem tu legislativu dělala a koukala jsem se na to a opravdu je to legtech. Není to žádný problém.
A nyní tedy pan poslanec Brázdil s faktickou. Připraví se s faktickou paní poslankyně Jana Hanzlíková. Prosím, pane poslanče. Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom chtěla říct, my se tady všichni shodujeme na tom, že záchranáři je specifické povolání, nesmírně náročné fyzicky, psychicky, všichni se na tom shodujeme. Všichni se shodujeme na tom, že jde opravdu pouze o legislativně technickou změnu, o opravu něčeho, co už tady bylo schváleno. Pak tedy nechápu, proč to nepodpoříte, a chci o to moc poprosit. Protože mám ještě jednu věc na mysli.
Nyní je prostor pro faktickou poznámku pana ministra.
Zněly hlasy, jestli to Senát nemá opravit, ale Senát to opravit nemohl. Víte to moc dobře, že ta možnost tam už nebyla. I s touto výhradou to prošlo celým legislativním procesem. Naši senátoři měli vážné výhrady, jestli to nevracet sem, a v ten okamžik by ten zákon celý spadl pod stůl, ta novela. Včetně té pětistovky maminkám, která tam je. V letošním roce jsme řekli, připravujeme novelu, která dělá změny v důchodovém systému pro rok 2023, včetně opravení této záležitosti. A předřadil se a navrhl jsem pro první čtení vyřešit pěstouny separátně tady touto novelou. Takže ať si oddělíme to, proč projednáváme pěstouny teď a tady a proč říkám, udělejme jenom pěstouny, potřebujeme to udělat rychle, protože u pěstounů nám jde o každý měsíc účinnosti. To tak není.
Připraví se paní poslankyně Berenika Peštová, opět s faktickou. Prosím.
Vážené dámy a pánové, náš poslanecký klub SPD podpoří návrh, který přiznává plné a nezkrácené předčasné starobní důchody po dosažení 60 let věku zaměstnancům, kteří odpracovali minimálně 20 let ve složkách integrovaného záchranného systému, jako jsou například zdravotníci a záchranáři či pracovníci horské služby, protože si jejich práce velmi vážíme. Dále chci říci, že my v SPD si nesmírně vážíme také záslužné práce pěstounů, kteří doslova drží nad vodou náš systém péče o opuštěné a ohrožené děti, včetně dětí zdravotně postižených. To považujeme za naprosto neodůvodněné a diskriminační. SPD podporuje slušné a pracující lidi a chceme jim pomoct v této současné době, kdy vláda neřeší zdražování.
Také děkuji za dodržení času. Prosím.
Já bych chtěla zareagovat na pana ministra. Vy jste tady řekl, že to půjde do meziresortního připomínkového řízení, to znamená, že to ještě nešlo. Už to je? Lhůta, jestli se mohu zeptat, tam je 14, je tam zkrácená, nebo je to na měsíc, protože to je zákon? Měsíční lhůta, můžu se zeptat?
No a my se domníváme, že je tam příliš mnoho kompetencí, ale jsme připraveni na tu debatu, vyslechnout si vaše argumenty. A vidíme tam několik úskalí. Jedná se tedy o možné zařazení subjektu na vnitrostátní seznam ještě předtím, než by EU sama posoudila zařazení subjektu na příslušný sankční seznam. Ovšem tato námitka se podává k Ministerstvu zahraničních věcí, tedy stejnému orgánu, který zároveň rozhoduje o příslušném návrhu vládě na zařazení subjektu na sankční seznam. Protože tady se domnívám, že těžko asi očekávat, že by Ministerstvo zahraničních věcí rozhodlo kladně, když samo zařazení subjektu na vnitrostátní seznam navrhovalo. Zároveň stanoví, že předkládaný vnitrostátní sankční mechanismus je navrhován jako doplňkový, znovu opakuji, ve vztahu k mezinárodním a unijním sankčním mechanismům a je nastaven tak, aby s nimi byl v souladu. Celý návrh s cílem zavést vnitrostátní zákon tak může být v rozporu s právem EU. To znamená, je zde pochybnost, zda nejde o výlučnou pravomoc EU. Je tam samozřejmě celá řada dalších otázek, které bych tady mohla dál předčítat, které si klademe. Já netvrdím, že na ně nejsme schopni od vás dostat odpovědi, ale myslíme si, že je nedostaneme dnes. Myslíme si, že to chce skutečně rozpravu podrobnou na výboru, expertní, abychom to posoudili ze všech těchto úhlů.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Okamura.
Ano, principiálně je to tak, jak říká paní předsedkyně Schillerová. My taky bychom rádi se zapojili v tom smyslu, abychom to projednali trošku hlouběji. A u nás to má v gesci náš poslanec Jaroslav Bašta, který je expertem na tyto věci.
Vidím zde faktickou poznámku. Prosím, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom chtěl připomenout, abychom za tou džunglí paragrafů a takových těch složitých právnických problémů nezapomněli na ty trpící lidi, kteří právě teď trpí v diktaturách, autoritativních režimech, ať už jsou to Ujguři v Sin-ťiangu v Číně, obyvatelé Hongkongu, kteří smýšlejí demokraticky a za to jsou odsuzováni a vězněni, lidé v Severní Koreji a bohužel dalších a dalších státech našeho světa, kde demokracie rozhodně jednoduše nevítězí. Ale spíš na světové scéně pozorujeme takový obtížný zápas mezi společnostmi, které respektují důstojnost každého jednotlivého člověka a jeho svobodu na straně jedné a těch diktátorských, autoritativních režimů, které důstojnost jednotlivého člověka vůbec nerespektují. Jedná se o zákon, který umožňuje adresným způsobem postihovat prominenty právě takových nedemokratických režimů, kteří se prokazatelně podílejí na těžkém potlačování lidských práv. Když se zavedou sankce obecné, tak to bohužel - třeba ty ekonomické, celostátní - postihne ne ty prominenty, ale běžné obyvatelstvo. Ale právě ten Magnitského zákon, to je takový nástroj, jak dát pocítit tlak, názor demokratických zemí, nás taky v České republice, těm, kteří se těch zločinů dopouštějí. Aby nemohli třeba u nás kupovat nemovitosti, aby u nás nemohli mít bankovní účty, aby k nám nemohli volně cestovat. Ano, je taky správně řečeno, že jde o čas. Že vlastně každý týden, kdy je takový zákon odložen, tak možná působí další utrpení konkrétních lidí. Je to takové abstraktní, ale je to fakt. Takže děkuji, to je všechno.
Děkuji, pane poslanče.
Takže tolik na základě dohody předsedů klubů.
Děkuji. Takže je to dohoda všech předsedů klubů, jak to pevné zařazení pořadí, tak to pevné zařazení dvou bodů, jak bylo navrženo. Já se jenom rozhlídnu, jestli je ještě nějaký návrh k doplnění bodu programu. Už se scházíme v sále. Tedy v pořadí, jak to bylo předneseno. Zahajuji hlasování o tomto návrhu na vyřazení. Konstatuji tedy, že toto usnesení bylo přijato, bod byl vyřazen. Zaznělo to tady velmi podrobně. To se samozřejmě nemění, to je jasné. Konstatuji, že tento návrh na změnu pořadu byl schválen. Je to bod číslo Takže prosím, ujměte se slova.
Zároveň tedy chci říct, že mě mrzí, že tady byla taková nekomfortní situace v pátek. Chci na úvod avizovat to, co jsem tady říkal, už když jsme tento návrh projednávali zhruba před měsícem v rámci prvního čtení.
Poprosím opravdu o klid v sále. Vím, že je ráno.
- jako návrh, kterým chceme řešit jednu konkrétní oblast, a to je otázka podpory pěstounů, především nezprostředkovaných pěstounů. Takže my jsme v České republice ten systém opravdu postupně rozšiřovali z hlediska té podpory. V roce 2013 se stalo to, že pěstouni, a myslím, že naprosto správně, byli zahrnuti i do systému důchodového pojištění.
Je opravdu potřeba prosím přenést diskuse do předsálí.
Došlo ke změně. Protože ti lidé viděli, že tady tato forma podpory je. a řekněme, někdy v polovině loňského roku se tady tento přístup změnil. Vnímám to, že se tady rozeběhla velmi intenzivní debata o tom, upravit podmínky i pro lidi, kteří pracují v rámci záchranné služby v České republice.
Ano, děkuji. Ano, ještě s přednostním právem se hlásí paní předsedkyně Schillerová. Prosím máte slovo.
Jsem ráda, že to vnímáte tak, jak jsem to přesně myslela, když jsem s tím vetem vystoupila. My podpoříme politicky ten zákon.